Takže těch možností je více a říkám -
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To jsou přesně ty příjmové skupiny, které by měly podléhat registru smluv, kde by mělo být jasné, za co se peníze vyplácejí. Fotbalová asociace dostane 314 mil. korun, téměř půl miliardy korun.
Poslední faktická poznámka v této věci - pan poslanec Pavel Kováčik.
Většinou tomu tak není. Ani v této debatě to zdaleka poslední slovo nebude, protože budeme pokračovat příště. Možná to byl pouze omyl, možná to bylo pouze přeřeknutí. Já chci říci, že se proti tomuto omylu velmi ohrazuji.
Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud nikdo, rozpravu končím. Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen. Prosím o úvodní slovo ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka. Pane ministře, máte slovo.
Je to první čtení této smlouvy. Lepší slovo mě nenapadá.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 174, z přítomných 104 poslanců pro 96, proti nikdo. Jiný návrh nepadl. Nepadl ani návrh na zkrácení, protože v rozpravě nikdo nevystupoval. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo To jsme odhlasovali. Děkuji panu ministrovi. To ovšem musí být opakováno v rozpravě. Ověřovatelé losují ústní interpelace.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr Pelikán v podstatě všechny důležité věci zde sdělil.
Já jen krátký dotaz na pana ministra. To, co řekl v úvodním slově, mě tam zaujala ta časová prodleva. Proč? Jaké byly příčiny toho, že Česká republika až po tak dlouhé době přistoupila k podpisu této smlouvy a proč až nyní - říkáte v listopadu loňského roku - to máme potvrdit my? Proč je taková dlouhá prodleva?
Nyní pan poslanec Pavel Kováčik. Připraví se pan kolega Leo Luzar.
Bohužel v evropském prostoru se takto bránit musíme. Jinak se totiž stane, že ty zásahy budou častější a častější a že ti, pro které je terorismus jako hlavní metoda boje, budou mít pocit, že si mohou dovolit cokoliv, a že dokonce na některých polích mohou také vítězit.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Dobré poledne, v podstatě. Děkuji za slovo. Myslím si, že ve výborech a v orgánech Sněmovny, které se tomuto problému věnují, tam tomu pozornost věnuji. Nepatřím k poslancům, kteří se bojí konkretizovat ty věci. Apeluji na všechny poslance v této Sněmovně, aby tento problém nevnímali politicky, ale skutečně že jde o životy nás, našich spoluobčanů, našich rodin.
Budeme pokračovat v rozpravě. Chce pan ministr zahraničí před otevřením rozpravy vystoupit? Nemá zájem. Pan zpravodaj ano. Tak v tom případě dávám slovo v otevřené rozpravě panu zpravodaji Matěji Fichtnerovi.
Dovolte mi přednést dodatečně zpravodajskou zprávu, velmi stručně. Pro české podniky CETA představuje příležitost, pokud by chtěly expandovat své aktivity do Kanady. Kanadská vláda navíc otevře své veřejné zakázky pro účast evropských firem a Evropané tak budou mít exkluzivní postavení, mnohem otevřenější než pro jiné obchodní partnery Kanady. Evropa bude moci bez přirážek do Kanady vyvážet téměř 92 % svých potravin a zemědělských produktů. Pokud by byla Kanada součástí Evropské unie, byla by její sedmou nejlidnatější zemí. Co se týče hrubého domácího produktu, ocitla by se na pátém místě. Snaha některých politických subjektů v České republice blokovat projednávání dohody CETA vychází dle mého názoru právě z této skutečnosti. Doufám, že se českému Parlamentu podaří i přes tuto skutečnost dohodu CETA řádně projednat a schválit. Paralelně s dohodou CETA je vyjednávána obdobná dohoda TTIP se Spojenými státy.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Já jsem si říkal, ono to patří ministrovi průmyslu, ale na druhé straně jsem si řekl, že bych k tomu vystoupit mohl, protože jsem teď v Kanadě byl a vlastně to poměrně dost souvisí s touto projednávanou obchodní dohodou. Mluvil jsem se dvěma regionálními ministry pro obchod, to je ve Vancouveru a také v Ontariu v Torontu. Takže vlastně ten obchod byl velice významnou součástí té mé cesty. Také mě doprovázelo 21 podnikatelů. A to není jen tato cesta, protože tohle byla vlastně už třetí podnikatelská delegace do Kanady v posledním roce a chystá se čtvrtá. Mimo to, že by chtěl se bavit o některých konkrétních projektech spolupráce například v takové oblasti, jako jsou vodíkové baterie a vývoj vodíkových motorů pro automobily. Já jsem tam přijel v době, kdy zrovna projednávali rozpočet, a hlavní téma toho rozpočtu bylo inovace. A vás by mělo možná zajímat to, že je tam spousta Čechů. Dohoda CETA odstraňuje cla u všech průmyslových výrobků, což především pomůže automobilovému průmyslu, výrobcům pneumatik, zdravotnické techniky. Ti všichni z toho budou moci těžit. Proto to má pro nás také velkou cenu.
Jedná se o smlouvy Rady Evropy o prevenci terorismu a prováděcí předpisy prevence terorismu. Řekněme, že tato témata jsou předložena této Sněmovně mírně opožděně. Přiznám se, že občané mají obavu z terorismu. Ale na pořadu dne je prevence kriminality, prevence terorismu. Napříč politickým spektrem této Sněmovny se ozval jasný a hlasitý odpor proti tomuto zákonu. Je to to, co Evropa prožívá dnes a denně. Výjimečný stav ve Francii, který trvá již přes rok. Než přišly tyto teroristické útoky. Co následovalo? V rámci prevence boje proti terorismu skoro celá Evropa vyslala do ulic vojáky. I my tady v Praze jsme byli svědky toho masivního nasazení sil a prostředků, kdy vojáci vyzbrojení samopaly v neprůstřelných vestách chodili po Karlově mostě. V té Francii chodili ve formaci jeden vpředu, dva ho kryli v odstupu nějakých pěti metrů. U nás chodili v družném rozhovoru vojáci, samopal ležérně hozený po boku, a vnímali krásy matičky Prahy. Ano, i to je pohled na terorismus z údolí českých krajů, kdy vnímáme, že nás se to až tak dalece netýká. Že nás se to pouze zatím netýká. Ne, byl to politický útok na sídlo demokratické moci demokratického státu. Že nedošlo k úmrtí žádného poslance, to dle mého názoru ani nikdo nepředpokládal z těch, co to plánovali. Byla to demonstrace něčeho. Jak probíhá nácvik evakuace premiéra, který tady je, a došlo by k takovémuto útoku, jak by bylo postupováno. Jak k tomu přijdou ti ubozí turisté, že musí stát pět, deset minut ve frontě, aby se dostali do Pražského hradu? Žádný z novinářů už nenapsal, že je to běžná praxe v mnoha zemích ohrožených terorismem. I toto je prevence terorismu, na kterou nemyslíme, kterou nevnímáme, ale měla by tady být. Vrátím se zpátky k našemu slavnému zákonodárnému sboru. Pokud ještě sídlil v budově u Václavského náměstí, je to jedna budova umístěná v centru města. To by mi odborníci jistě rádi sdělili, jak je ochráněna jaderná elektrárna. Ale ten útok je tam, řekněme, procentuálně podstatně menší než třeba na velká shromaždiště občanů tady v Praze. Většina útoků v současné Evropě se odehrála za použití vozidel. Jak bude následně reagovat ochranka? Jak má nacvičeno, jak jsme to viděli v anglickém parlamentu, bafnout pana premiéra pod paží a vyvléct ho z tohoto sálu? Čeká někde evakuační vozidlo, nebo je někde heliport, aby ho odvezl do bezpečí? Jak bude postupováno? Ano, z pravé části spektra zaznělo, že premiér by mohl být i ukraden.
Pokládám za velmi rozumné, abychom s jednotlivými zeměmi v severní Africe, na Blízkém východu, ale i třeba ve Střední Asii uzavírali dohody, které budou komplexní. Abychom s těmito zeměmi neřešili jenom to, že jim budeme poskytovat pomoc a podporu, humanitární pomoc, podporu, nebo třeba v případě Afghánistánu že tam budou pomáhat naši vojáci udržovat alespoň elementární bezpečnost v některých regionech. Ale chci, abychom s těmito zeměmi mluvili a jednali také o návratové politice, abychom s těmito zeměmi měli dohody o navracení nelegálních uprchlíků. Myslím si, že do budoucna je potřeba více propojit naši rozvojovou pomoc, kterou poskytujeme, naši humanitární pomoc, kterou poskytujeme, s tím, abychom měli s těmito zeměmi návratové dohody. Buď jako Česká republika, nebo Evropská unie jako celek. Ono to není vždycky úplně jednoduché. Ještě jednou.
Já vám také děkuji, pane premiére, za vyčerpávající odpověď. Vystoupení pana premiéra vyvolalo vlnu faktických poznámek. Jako první vystoupí v rozpravě paní poslankyně Aulická.

Veřejné zdravotní pojištění hradí veškerou péči. No to jste řekl pěknou věc. Jedná se o naše občany České republiky.

Děkuji.
Děkuji za slovo. Proč neziskové organizace nespadají do registru smluv jako příjemci veřejných peněz? Proč tam asi nejsou? Jsou neziskové organizace, které jistě odvádějí záslužnou činnost, třeba se starají o tělesně postižené, zdravotně postižené nebo o seniory. Mám třeba problém s účelovým neziskovými organizacemi, což je třeba Člověk v tísni. Sice máme nějaké číslo, my jsme to takhle podpořili.
Já vám děkuji za dodržení časového limitu.
Ještě než otevřu ty další body, máme tady řadu omluv a potom návrhy na změnu programu schůze, která se ve čtvrtek při písemných interpelacích koná až po jedenácté hodině. Ale ještě předtím vyslechnu vaše návrhy a budeme hlasovat o návrzích na případnou změnu pořadu schůze.
Děkuji.
Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, která také navrhuje změnu pořadu schůze. Děkuji paní poslankyni Kovářové. Má ještě někdo návrh na změnu pořadu schůze? Můžeme tedy hlasovat jednotlivě, tak jak byly návrhy předloženy. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Robina Böhnische na pevné zařazení bodu. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím o klid, vážené paní kolegyně, páni kolegové. Pane ministře, máte slovo.
My jsme ji podepsali až 15. listopadu 2016 jako poslední členský stát Rady Evropy a patříme zároveň i mezi posledních deset států, které úmluvu ještě neratifikovaly.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Plzák, pak jsem si dovolil já faktickou poznámku.
Vážení kolegové, vážené kolegyně. Takže to na okraj. A potom jsem chtěl říct něco, jak tady říkal kolega Černoch. Vy mě neposloucháte, tak já to řeknu ostatním. My jsme se ptali, co to je. To je jako dárcovství krve nebo něco takového? Já opravdu tomuhle nerozumím.
Děkuji panu Plzákovi za dodržení času k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Zazněl registr smluv, takže mi to samozřejmě nedá, abych nevystoupil. Připadám si trošku jako vyvolaný. Tam zkrátka byl nějaký finanční limit, ale už tam nebylo jasné, za jaké účetní období byly čerpány finanční prostředky, zda to bylo v tom konkrétním roce, nebo v předchozím roce. Není pozdě. Máme tu věc nyní v Senátu. Ale musí se to dobře napsat.
Nyní pan kolega Klán s faktickou poznámkou, připraví se pan předseda Sklenák také s faktickou poznámkou.
Víte, mě fascinuje, když o tom problému víte už nějaký ten rok, proč jste ten pozměňovací návrh neupravil, když se tady projednával? Vy o tom jenom mluvíte, mluvíte, a pak stejně pro to nehlasujete! My nevíme, kam ty peníze jdou, ale je paradoxem, že na registr smluv tlačí právě neziskové organizace! Pro jistotu. Protože chtějí oslabit pozici národního státu a potom ho nahradit! To tak skutečně existuje, jenom my se před tím tváříme, jako kdyby to nebylo. Děkuji za pozornost.
Nyní tedy faktická poznámka pana předsedy klubu ČSSD Romana Sklenáka, poté paní kolegyně Šánová, poté faktická poznámka Marka Černocha a poté snad se dostanu ještě ke slovu.
Děkuji za slovo. Tak já nemohu než zrekapitulovat všechny kroky ve věci starobních důchodů, co tato vláda a tato koalice od počátku volebního období udělala. Hned jsme současně předložili zákon, kterým jsme udělali mimořádnou valorizaci, protože ta zákonná by byla podstatně nízko. To tehdy tady schválila Sněmovna, díky tomu byla speciální valorizace, aby nebyla nízká. Chtěli jsme tento krok zopakovat i další rok, ale k tomu už jsme nenašli podporu, tak jsme tehdy prosadili aspoň jednorázový příspěvek všem důchodcům ve výši 1 200 korun, pokud si vzpomínáte. My tady celé čtyři roky skupinu, jako jsou starobní důchodci nebo jako jsou rodiny s dětmi, podporujeme.
Nyní faktická poznámka paní poslankyně Zuzany Šánové, potom se připraví s faktickou poznámkou Marek Černoch.
Černoch, pane předsedající. Stále Černoch.
Já se omlouvám.
Je to od určité výše.
Otevírám obecnou rozpravu, do které ale nemám žádnou přihlášku. Takže se ptám, kdo se hlásí z místa. Požádám tedy pana zpravodaje, aby opakoval ten návrh v rozpravě na zkrácení lhůty, abychom to nezapomněli. Kdo dál v rozpravě? Má někdo ještě další návrhy na další výbory? Takže budeme hlasovat jednotlivě o návrzích, které tady byly předloženy. Nejdříve návrh organizačního výboru, aby předložený návrh projednal výbor zahraniční. Já vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, protože se změnil počet lidí ve Sněmovně. Myslím, že to je v pořádku. Můžeme začít. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Nyní návrh na projednání ve zdravotním výboru.